Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji. Další do rozpravy je přihlášená paní poslankyně Babišová. Také děkuji a další do rozpravy je přihlášená paní poslankyně...
A dovolím si jednu důležitou poznámku. Vy jste tady zmiňovala odbory. Paní poslankyně mě neposlouchá, ale s odbory to bylo projednáváno pět měsíců, stejně jako se zaměstnavateli. Ta novela měla více než několik stovek návrhů a připomínek, my jsme to opravdu pět měsíců projednávali poctivě. To není jakási dohoda, to je dohoda, kterou chtěla tripartita, zaměstnavatelé s tím souhlasili a pan premiér na to kývl. A já také nemohu souhlasit s tím, že ta transpozice není ve prospěch občanů. No, je ve prospěch, protože vytváří větší ochranu pro ty zaměstnance a jednoznačně vytváří větší prostor pro to, jak sladit rodinný a pracovní život. Kdo si ten návrh přečetl, tak to tam jednoznačně vidí.
Děkuji za dodržení času.
Já se velice obávám, že to není ku prospěchu našich občanů, protože novela zákoníku práce, a hlavně dohody o provedení práce se bojím, že velice zkomplikují péči, péči ve zdravotnictví, péči v sociálních službách, ale i třeba řidiče autobusů.
Děkuji za dodržení času.
Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výboru k projednání? Po jejich projednání by pak 65. schůze byla ukončena. Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z 65. schůze vyjma ústních interpelací. Ptám se, kdo je pro vyřazení? Návrh na vyřazení bodů byl schválen. Děkuji vám.
Všechny ostatní jsou fiktivní. Nechci to téma teď otevírat, protože mají další kolegové právo na interpelace a nás ta tvrdá debata stoprocentně čeká, ať už to bude nad rozpočtem, nebo nad daňovým balíčkem. Evidentně ne.
Děkuji za pochopení.
Nemyslím to teď ironicky. Mně se několikrát stalo, že jsem před hlasováním chtěla vystoupit, a bylo mi jiným řídícím schůze zabráněno s odkazem na to, že se musí hlasovat.
Ano, já si myslím, že toto nemusíme řešit zde, jenom jsem na to chtěla upozornit. Nyní pan poslanec Munzar má slovo.
Nepokřikoval jsem na ni, ono to ze mě jen tak vypadlo, protože když jsem si vzpomněl, kdo to myslel upřímně a jak dopadl, tak si myslím, že jsme dneska někde trošku jinde.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já bych chtěl zareagovat na paní předsedkyni Schillerovou, vaším prostřednictvím. To znamená šestkrát v minulém období se o tom hlasovalo, a to nebylo od Nového roku, byly tam varianty. Přesto tady vždycky bylo negativní stanovisko tehdejší ministryně financí. Vy jste dokonce ani nehlasovali v tom roce 2019 pro doprovodné usnesení, které mělo vyzvat vládu, aby o té výjimce začala jednat. Pak nám tady říkáte, že jste pro to udělali nejvíc.
Návrh nebyl přijat. Nyní otevírám další interpelaci. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti předsedy vlády. Prosím, paní předsedkyně Schillerová.
Dovolím si ji přečíst.
Ano, rozumím, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, prosím o ztišení v sále.
Česká republika prochází největším výpadkem antibiotik ve své historii. Přestože situace začala být neudržitelná již na podzim minulého roku a Ministerstvo zdravotnictví opakovaně slibovalo nápravu, bohužel dochází naopak k prohlubování nedostatku léčiv, který se rozšířil z lékáren už i do nemocnic. Informace, které dostáváme v těchto dnech, jsou opravdu alarmující. Stále více nemocnic připouští, že přestávají být schopny přijímat nové pacienty k aplikaci injekčního penicilinu. Za naprosto šokující považuji skutečnost, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek problém zlehčuje, nebo dokonce popírá. Neméně závažná je skutečnost, že nedostupnost penicilinu vede podle lékařů k nadužívání méně vhodných širokospektrálních antibiotik a prohlubování problémů s bakteriální rezistencí. Podle světových dat se bakterie odolné vůči antibiotikům řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí. Bohužel i čeští lékaři mají nyní velmi závažný důvod obávat se rozšíření odolných bakterií, a to právě v důsledku předepisování nevhodných antibiotik urychlujících vznik rezistence. Po půl roce nedostatku penicilinu je legitimní otázkou, zda ministr zdravotnictví, který problém stále popírá, je vůbec schopen jeho efektivního řešení? My jsme přesvědčeni, že nikoliv. Pane premiére, zvažte prosím svolání zvláštního zdravotního konzilia, které se bude zabývat příčinami aktuální lékové krize, vysoké nemocnosti, sníženou účinností antibiotik a provázaností s jejich nedostatkem.
Vážená paní předsedající, toto určitě problém je, nikdo to nezpochybňuje a je potřeba se o tom bavit. Abychom to zasadili do nějakého celkového kontextu, to je taky potřeba si říct, nechybějí léky, které se vyrábějí v České republice. A to všechno musíme zohledňovat, když se bavíme o tom, co jsme schopni dělat a jak rychle jsme to schopni dělat. Ano, občas se to zdrží tím, že tu třeba dotyčný člen vlády není, ale často je to prostě tak, že interpelace se podá, pak je nějaká lhůta na odpověď, pak přijde písemná odpověď. Mám tu i příklady, ale myslím, že není potřeba pro neodbornou veřejnost, ke které taky patřím, tady ty konkrétní léky a látky vyjmenovávat. Poslední takový příklad je, že se podařilo urychlit dodávku penicilinového sirupu pro nejmenší děti. A jenom si představme, jak by to vypadalo, kdybychom opravdu nic nedělali, kdybychom tu situaci nechali být jenom samovolně, tak bychom prostě tato množství balení v České republice neměli. Ministerstvo zdravotnictví využívá všechny možnosti, všechny právní instituty, které má, aby zajistilo dostupnost léčiv, ať už je to specifický léčebný program, umožnění použití distribuce a výdeje neregistrovaných léčivých přípravků, omezení reexportu a další a další věci. Už od prosince zasedá pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví. Prakticky denně sleduje situaci na trhu s léky. Pravidelně zasílá - to je také důležité - pravidelně zasílá aktuální informace o dostupnosti léčiv zástupcům praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost.
To je potřeba zdůraznit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Velice dobře to shrnul. A tady samozřejmě potom nastává problém, když je v jednom zdravotnickém zařízení, tak jak potom zacházet s tou dovolenou? A upozorňují mě právníci, personalisté z těchto velkých fakultních nemocnic, že vybírání doby dovolené bude velký problém. c) umožňuje v oblasti zdravotních služeb a výzkumu aplikace výjimky.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan vicepremiér Jurečka.
To prostě není reálné.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Jurečka a připraví se paní poslankyně Adámková.
Nezaměňujme příčinu a důsledek. To řešíme v jiné oblasti, ale jenom chci říct, ať si toto uvědomíme, a není to tak, že dohody končí. A pak je samozřejmě rozdíl, pokud je ta činnost související po dobu 28 a více dnů.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, paní poslankyně. Také děkuji. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Nyní je na řadě pan poslanec Kaňkovský a připraví se paní místopředsedkyně Richterová.
Budu teď krátký, protože pak mám vystoupení. Nicméně ten zásadní problém, který dneska ve zdravotnictví máme, že máme nedostatek zdravotníků a že skutečně vytloukáme klín klínem, ani tahle změna prostě nenapraví. Ale to není problém zákoníku práce, to je problém českého zdravotnictví, který se s ním pere, a možná by bylo třeba říct, že to je i problém celé Evropy. Vždycky pro toho manažera zdravotnického zařízení zůstane prioritní zajistit péči o naše pacienty, ale velmi rádi bychom to dělali v legálním prostředí.
Doba odpočinku a dovolené je tak ze strany těchto pracovníků plánována do období, kdy práci pro zaměstnavatele neprovádí. Uvedená skutečnost je zvláště patrná u dohod o provedení práce, které jsou standardně vázány na konkrétní jednorázové či nahodile vznikající úkoly, které zaměstnavatel potřebuje provést. Za pravděpodobnější lze považovat scénář, kdy dojde k redukci pracovních nabídek ze strany zaměstnavatelů, aniž by došlo k současnému nárůstu nabídek v segmentu pracovních poměrů na plný úvazek, jelikož tyto zaměstnavatelé s ohledem na své potřeby a ekonomické možnosti nebudou schopni nabídnout. Děkuji. K pozměňovacímu návrhu se následně přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji. Další s přihláškou do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Šafránková. Paní poslankyně, prosím.
Považuji tuto striktní úpravu za příliš přísnou a svazující, a to zejména vůči těhotným zaměstnankyním, a rovněž za kontraproduktivní. Zakázat těmto zaměstnankyním dobrovolně pracovat přesčas znamená výrazně omezit jejich příjmy a vystavit je riziku pádu do příjmové chudoby s nutností žádat o sociální dávky, což zase zatěžuje náš přehlcený sociální systém. Tento pozměňovací návrh později načtu i v podrobné rozpravě.
Prosím.
Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi se zastavit u dvou věcí. Můj vlastní pozměňovací návrh se týká povinnosti rozvrhovat pracovní dobu u dohod.
Také děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Hájek.
Děkuji za slovo, paní předsedající. K bodu 21: zákon o státní službě na samém počátku jeho aplikace při přechodu státních zaměstnanců z pracovního do služebního poměru umožnil, aby se dosavadní vedoucí zaměstnanci, kteří nesplňovali předpoklad vzdělání, stali představenými. Některá služební místa představených jsou proto obsazena osobami, které nesplňují stanovený předpoklad vzdělání. Za účelem využití potenciálu představených jmenovaných na služebním místě vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce, ředitele sekce nebo ředitele odboru, kteří, byť nesplňují vzdělání stanovené pro toto služební místo, disponují potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi a manažerskými dovednostmi, se navrhuje umožnit jim po uplynutí funkčního období účast ve výběrovém řízení na obsazení téhož služebního místa představeného, na kterém vykonávali službu ke dni vyhlášení výběrového řízení. K tomuto pozměňovacímu návrhu se v podrobné rozpravě přihlásím.
Ostatním zůstávají stávající pravidla zachována. Tím klesá riziko dopravních nehod způsobené vysokou rychlostí. Klesá ale i tím, že řidič prochází profesionálním tréninkem, který tato rizika razantně snižuje. Je to profesionál s profesionálním výcvikem. Nehody profesionálních řidičů jsou statisticky daleko nižší než nehody běžných řidičů. Mladší řidiči tudíž nebourají výrazně častěji než jejich starší kolegové. Lze očekávat, že tomu tak bude i při posunutí věkové hranice pro řízení autobusů na krátkých linkách na 18 let. Kromě toho zaměstnavatel ve svém vlastním zájmu neposadí za volant autobusu nikoho, kdo by jen náznakem mohl znamenat riziko pro cestující, které bude přepravovat. Mnoho autobusů MHD má navíc již dnes technologie, které mu při jízdě asistují a umožňují mu bezpečnější cestu, než kdyby řídil osobní automobil. Řízení autobusů u linek do 50 kilometrů umožňuje legislativa Evropské unie a osvědčila se v několika zemích. Závěrem bych rád dodal, že pracovní výkon profesionálních řidičů u nás regulují velmi striktní legislativní normy. Nedostatek řidičů působí, že dnes je naprosto běžné, že řidič autobusu nastupuje do práce ráno před šestou hodinou a končí večer kolem desáté hodiny. Tento nepříznivý režim odrazuje řidiče od práce a bývá důvodem odchodu i přesto, že celkový finanční příjem řidičů je u některých dopravců už velmi zajímavý. Stávající systém odrazuje i samozřejmě ženy řidičky, ale pochopitelně demotivující je také pro muže. V tuto chvíli vám chci poděkovat za pozornost. Toto je můj poslední pokus učinit něco pro to, abyste se před hlasováním zkusili zamyslet nad racionalitou těchto opatření.
Děkuji. Ráda bych komentovala jednu věc a to je řízení autobusu od 18 let. A budu to komentovat zajímavě, přečtu jeden odstavec důvodové zprávy k zákonu z obecné části a týká se to zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Tak zní ten název odstavce, tak celé kapitolky. Cituji: Speciální pozornost by měla být věnována nejrizikovější skupině účastníků silničního provozu, kterou jsou podle statistik dopravních nehod mladí a začínající řidiči. Děkuji Ministerstvu dopravy a překvapivě s nimi plně souhlasím, s tímto odstavcem z důvodové zprávy. Děkuju, pane ministře. Opravdu je to riziková skupina řidičů. Ministerstvo dopravy má výjimečně pravdu.
Ale prosím, opravdu ne touhle cestou a ne cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu. A táhne se to jak červená linka - infrastruktura, odpočívky a tak dále. Ale prosím, ne touto cestou. Teď tady mluvil o nižších stovkách kamionů. Pánové, nehrajte na nás prosím divadlo, že to psal pan poslanec a že tady má nějaké argumenty. Když se podívám do digitální stopy toho dokumentu, tak autorem je pan magistr Marek Šoustal z Ministerstva dopravy.
Samozřejmě neplatí školné, ale jinak je to nesmírně finančně náročné pro rodiče. Takže zvažujte. Zvažujte, ale zatím říkám, nevidím žádné světlo na konci tunelu. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. A i když to tady teď schválíme - ono to samozřejmě nepochybně projde, vy si to prohlasujete a ani já nebudu proti tomu samozřejmě, protože já taky chci, aby to fungovalo. Ale říkám, ta oběť, my chceme po těch lidech takové oběti, které už ty další generace nejsou ochotné platit tak, jako jsme je platili my.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Brázdila. Připraví se pan poslanec Pavel Svoboda, řádně přihlášený do obecné rozpravy. Prosím. Nyní řádně přihlášený pan poslanec...
Předmětný článek přitom stanoví - a teď je tady samozřejmě celý ten přípis toho, jak je to stanoveno.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
Rád bych se dotkl dohod o provedení práce a pro ně vlastně zmíněné právo na dovolenou. Já to vnímám jednoznačně jako krátkodobou záležitost, časově ohraničenou a velmi často zejména nepravidelnou. Typicky šatnářka v divadle nebo uvaděčka. To je jedno, prostě jsou to nepravidelné činnosti. Rozhodně bych se tady nechtěl zastávat těch, kteří zneužívají systém a mají těch dohod pět nebo deset a neplatí sociální, zdravotní, vypadávají z toho systému. To není mým cílem. Konkrétní příklad typicky v tom divadle. Upřímně si řekněme, oni o ty dovolené nestojí. Jestliže důchodkyně nebo kdokoliv při škole jde dělat nějakou brigádu na DPP, nemá mít dovolenou. Jsem o tom bytostně přesvědčen, omlouvám se. To si myslím, že je naprosto zásadní. Samozřejmě respektuji a chápu, že pan ministr má sjednanou gentlemanskou dohodu.
Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Nyní pan ministr Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Milan Brázdil s faktickou poznámkou.
Vnímám jako důležité to, že věnujeme velkou pozornost vysvětlení principu toho zákona, že míříme k jednoduššímu bodovému systému, že zmenšujeme i sankční pásma, že v tomto směru se opravdu ta legislativa potkává s větší srozumitelností a s jednoznačným zjednodušením. A konečně řidičák na zkoušku, který v případě, že řidič v prvních dvou letech od získání řidičského oprávnění spáchá závažný přestupek, nebo dokonce trestný čin, závažný přestupek hodnocený šesti body, musí se do tří měsíců podrobit dopravně psychologické přednášce a školení začínajícího řidiče. Tohle jsou nové dva prvky, které míří k tomu, abychom více v rovině preventivní dalším rizikovým situacím předcházeli. Děkuji za pozornost.
O slovo mě požádal ještě pan zpravodaj. S doplněním.
Děkuji vám, pane předsedající. Jenom připomenu pro ty, kteří jsou možná novější tak jako já ve Sněmovně, že samozřejmě načteme legislativně technické úpravy. Pak o nich bude hlasováno. V případě, že následně ten pozměňovací návrh nebude schválen, tak ta legislativně technická úprava padá, protože je spojená s tímto návrhem. Takže toto je legislativně technická úprava. A potom bych o nich navrhoval hlasovat společně.
Já jsem předtím už zagongoval.
Děkuji, pane předsedající.
Ano. Hlasování číslo 45, přihlášeno 176, pro bylo 170, proti nikdo. Můžeme pokračovat.
Takové, a to jsou ty dvě, ke kterým se hlásím.
Kdo je proti?
Děkuji. Zde pan poslanec Exner navrhuje pozměňovací návrh týkající se horní a spodní hranice pokut. Zavádí se tedy spodní hranice ve výši 500 korun. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti?
Zjednodušeně, to je ta jedna sekunda - bezpečná vzdálenost.
Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto.